Já zahajuji rozpravu a prosím pana poslance Grebeníčka. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, všichni jsme zaznamenali řádnou omluvu ministra kultury na dnešním jednání, a mně tedy nezbývá nic jiného, než požádat Sněmovnu o vyslovení souhlasu s přerušením této interpelace až do přítomnosti ministra kultury na našem jednání.
Opět tedy pro ty, kteří přicházejí. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra. Kdo je proti? A posuneme se dál, což je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Já zahajuji rozpravu, pan poslanec Kobza je přítomen, takže prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Nevím, jestli vůbec víte, že taková výstavba dálnice trvá v naší zemi 13 let. A 14. prosince jdu do Karlových Varů a začíná se stavět, pane poslanče. A já mám za sebou něco, co dělám, konkrétně Uherské Hradiště; Protože my děláme všechno jako stát. Praha nedělá nic a má 65 miliard na účtě.
A na řadě je pan poslanec Vít Rakušan, připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane premiére, jsou to dva roky, slavíme narozeniny toho, co jste nazval svým velkým dítětem, jmenuje se to Účtenkovka. Měli jsme tady takovou hezkou debatu o daňovém balíčku, kde vy jste se rozhodli zdanit Sportku, a byla tady argumentace pana ministra zdravotnictví, který hovořil, že je potřeba udělat tu prevenci proti patologicky závislostním jevům v naší společnosti, ke kterým jste asi zařadili i to, že si někdo vsadí ta čísla jednou týdně. A vy jste tady zřídili loterii, Účtenkovku, kam lidé posílají svoje účtenky. Určitě ta Účtenkovka něco stála, abyste ji obsloužili, a stále si trváte na tom, že je to bezvadný instrument. Z našeho pohledu je to hezké vyhazování peněz. A ještě se té Účtenkovky chytli podvodníci. Pane premiére, jedna podotázka: Viděl jste server Bazar účtenek? Jeden nejaktivnější hráč, přátelé, poslal 11 128 účtenek, což by znamenalo, že denně šel do 370 obchodů. Já bych vás prosil o konkrétní odpověď hlavně na tu poslední otázku, co uděláte proti těm podvodům.
Děkuji za přesné dodržení času. A slovo má pan předseda vlády.
A vymysleli jsme tu účtenkovou loterii. Dochází k omezování případného obcházení povinnosti evidovat tržby. Zvyšuje se efektivita EET. A proto můžeme tolik navyšovat důchody a platy, aby bylo jasno. Ministerstvo financí mělo a má nástroje, jak nekalé a nepoctivé jednání hráčů sankcionovat, a využívá je. Omezení počtu účtenek na jednoho hráče - to je reakce na to, co říkáte - na jednoho hráče za měsíc. Každý hráč může mít jen jeden účet. Provozovatel loterie na to důsledně dohlíží. Při porušení pravidla jednoho účtu budou hráčské účty sjednoceny do jednoho a bude se počítat s prvními 500 zaregistrovanými účtenkami a k ostatním nebude přihlíženo. Proces ověřování totožnosti je v případě vyšších výher poměrně sofistikovaný. Proces ověřování totožnosti probíhá prostřednictvím služby MojeID. Pokud hráč svou identitu neověří, výhra mu není vyplacena. Proč maximálně 500 účtenek? Limit je dostatečný i pro ty případy, kdy účtenky na jeden účet registruje celá rodina. To umožňuje účast i těch členů rodiny, kteří neovládají techniku, ať už se jedná o internet, či mobilní aplikace. Existují zcela legitimní obchodní modely, které mohou generovat účtenky v hodnotě nižší než koruna. Postup Finanční správy u haléřových účtenek. Finanční správa prošetřuje tyto obchodní modely průběžně, stejně jako jakékoliv jiné obchodní modely. Aktivně prošetřovala 35 subjektů, které vykazovaly nezvyklý počet haléřových účtenek. Nestandardní se jeví jednání dvou prodejců, u kterých je prováděno šetření za účelem vyjasnění jejich obchodních modelů. Šetření dosud probíhá a jsou zjišťovány podstatné okolnosti mající vliv na posouzení případu, nelze předjímat jeho výsledek.
Pane poslanče, vypršel vám čas. Musím vás přerušit. Odejmu vám slovo.
Děkuji. Já na váženého nepřítomného pana ministra Petříčka. Proto nechápu hlasování z 15. listopadu tohoto roku našich zástupců v OSN. Jenom zběžně. Jednalo se o osm hlasování. Činnost Agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům - ČR pro. Majetky vlastněné palestinskými uprchlíky a výnosy z nich - ČR pro. Práce zvláštního výboru pro vyšetřování izraelských praktik - ČR se zdržela. Pochopitelně izraelské osady na okupovaném palestinském území včetně Golan - ČR hlasovala pro. Okupování syrských Golan - ČR pro. Jakým způsobem se toto usnesení do hlasování českého zástupce v OSN promítá? Jestli hlasovala ČR jako suverénní stát s vlastním pohledem na svět a vývoj politiky ve světě.
Pan poslanec Kopřiva je již připraven. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, ke mně se také dostal ten nějaký draft toho Národního investičního plánu. A já jsem se chtěl zeptat na věc, která mě tam zaujala, a to je, že vláda se chystá zřídit radu vlády pro veřejné investování. Tak mě zajímá jenom, proč došlo k této masivní změně.
Děkuji.
Národní investiční plán se samozřejmě chystá. Já jako ministryně financí se na jeho tvorbě podílím, minimálně na textové části a na části, která se týká Ministerstva financí a jeho projektů. Nicméně my jsme... A do té doby prostě, v tuto chvíli, protože pořád na něm pracujeme, pořád ty věci zpřesňujeme, tak se vyjadřovat nebudu. Bude to řečeno prostě jednou stejnou rétorikou na té tiskové konferenci. A já snad údajně jsem dneska, protože jsme měli tiskovou konferenci ke třem letům EET, s panem premiérem a tam se novináři ptali, že snad unikla do médií - a mě se na to ptali ještě v Radiožurnálu, že snad unikla do médií nějaká část. Tak já jsem to neviděla, protože jsem v podstatě dneska pořád někde byla na různých jiných aktivitách mimo úřad, ale pan premiér to komentoval slovy, že to, co uniklo, není plán, na kterém pracujeme. Je to nějaká verze snad velmi, velmi stará.
Děkuji za slovo. A dokonce tvrdíte, že funkce, ve které máte být, že o ní nic nevíte a že k tomu nemůžete nic říct. Tak mě by skutečně zajímalo, jestli tedy budete v té radě pro veřejné investování a kdy se dá očekávat, že ta rada začne fungovat.
Děkuji.
Tak děkuji. Pane poslanče, to jsme si nerozuměli. Takže já to zpřesním. Já neříkám, že o tom nic nevím. Takže já jsem u toho, jsem u té tvorby, vím toho hodně. A sdělíme to na tiskové konferenci do konce roku.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já interpeluji ve stejné věci, jako jsem už interpeloval pana premiéra. Problém je, že vlastně v tom systému není ani autor toho stanoviska, takže předpokládám, že to je ale stanovisko celé vlády, ale hlavně tam není ten obsah.
Také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz.
Když se podíváte na můj facebook, tak uvidíte, jakým způsobem a jak rychle stavíme a jaké prostředky čerpáme. Vše mám v detailu tam uvedeno. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 vyšší potřeba financování, například díky urychlení přípravy některých akcí, a tato potřeba bude vyšší, než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI včetně aktuálních disponibilních prostředků SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
Také děkuji.
Děkuji, pane ministře. Přitom ona požadovala na nutné investice 47 miliard korun. Děkuji.
Tak já velmi stručně. To je odpověď na vaši otázku.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Jestli pacienti, protože těch se to týká a těm možná nebudeme moci vystavovat eNeschopenky. Nicméně zavádění těch programů vyžaduje finanční prostředky. Ty nemocnice je odněkud musí získat. Financuje je buď zřizovatel, nebo pojišťovny. Pojišťovny ovšem nepočítají, že by v úhradách hradily zavedení programu potřebného pro eNeschopenku. Druhá věc je, že práce s tím programem vystavování eNeschopenky není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, není žádný kód, který by se s touto administrativou spojený dal vykázat. A opakovaně jsme na zdravotním výboru debatovali, že někdo by toto hradit měl. Já jsem ve svém pozměňovacím návrhu alokoval část prostředků pro Ministerstvo zdravotnictví tak, aby tato úhrada byla možná. Takže druhá část otázky - zda tento pozměňovací návrh podporujete. Pokud ne, jak vy vidíte úhradu tohoto výkonu, kdo by to měl dělat. Pokud vůbec.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Takže to chystáme v jedné nemocnici. My nemáme v tomto směru ani žádné možnosti, jak to financovat, žádný dotační titul.
Pane premiére, děkuji za tuto odpověď. Já chápu, že ty zákony neznáte, protože to je opravdu velmi specifická agenda. Takže budu ráda, když mi nějakým způsobem dáte zprávu. Máte pravdu, že některé ty metodické pokyny, které byly provedeny, zřejmě vedly k tomu omezení kontrol.
Děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu ukončím. Prosím, máte slovo.
Takže myslím, že usnesení není v tuto chvíli potřeba.
Tím tedy projednávání této interpelace končí.
Už je to tedy pár měsíců, skoro téměř rok, a na Ústavním soudu je stále prázdná jedna židle. Pan prezident na první pokus navrhl na volné místo ústavního právníka Aleše Gerlocha, kterého však Senát odmítl. To se stalo už v březnu, a stále nic. Na další prezidentův návrh či jméno čekáme marně. Dotazovala jsem se vás, jak se díváte na situaci, kdy trvá už takto dlouhou dobu jmenování jednoho ústavního soudce. A dále jsem se ptala, zda vy jako premiér České republiky byste neměl panu prezidentovi připomenout, že má nějaké povinnosti, které plynou z Ústavy a které by neměl zbytečně protahovat a opomíjet. Dále jste odpověděl, že "s ohledem na tuto skutečnost, že personální obsazení Ústavního soudu do působnosti vlády nepatří, nemohu vám v této záležitosti poskytnout žádné relevantní informace". Tolik citace z vaší odpovědi. Jednací řád toto konstatuje. Není to jeden ze sta, ale jeden z patnácti.
Děkuji za slovo. Já už jsem dostal odpověď, paní poslankyně, k těm zákonům. Tady mi píše náměstek ministra financí Vyhnálek, že ne, není na tom shoda, zejména se starosty. Takže zkuste, vy jste od starostů, tak zkuste doma přesvědčit starosty. Údajně nechtějí ty zákony. To mi píše náměstek ministra. Takže vlastně už jsem splnil ten první úkol. Co se týká toho Ústavního soudu. Ale druhé věci se myslím rozhodují. Takže já ani nejsem oprávněn tady vůbec komentovat Ústavní soud, ani kritizovat. Ale nicméně můžete mu také napsat. Možná se vám k tomu vyjádří. Takže já určitě tady jenom opakuji, že se zeptám. Bylo by dobré, aby ten Ústavní soud byl komplet, a uvidíme.
Prosím.
Vážený pane premiére, děkuji za to, že i když to není ve vaší kompetenci, jako premiér byste mohl mít zájem na tom, aby byl Ústavní soud kompletní, takže se pana prezidenta Zemana zeptáte, jaký je jeho postoj a jaké jsou jeho plány v této věci, a já samozřejmě se také poptám písemně pana prezidenta. Musím říci, že jenom ještě k té vaší předchozí odpovědi, nebo začátku té odpovědi, já tedy nevím, kdo je mým guru, protože vy jste ho nejmenoval.
Pane premiére, vážení kolegové, včera byla schválena nová Evropská komise v čele s předsedkyní von der Leyen. V rámci jejích nových priorit je celá řada oblastí a věcí, se kterými já politicky nemůžu souhlasit, některé považuji přímo za věci, které jdou proti národním zájmům České republiky. Já jenom připomenu některé z nich. Emisní povolenky chce rozšířit na dopravu i stavebnictví. To znamená, nová Evropská komise chce nové daně, chce další harmonizaci daní. Mluví o evropské spravedlivé minimální mzdě. Chci se vás, pane premiére, zeptat, proč vaši poslanci za hnutí ANO tyto priority podpořili. Proč vaše nominantka v Evropské komisi jde v rámci těchto priorit naproti. Vy se mediálně snažíte být kritický k EU, ale vaše hnutí dělá pravý opak.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A tam já sedím a tam bojuji za naše zájmy, za české zájmy. A nevím, kdo co říká, jací europoslanci. Jsme v různých frakcích. A pokud tam někdo hlasoval na něco, tak šlo o to, aby vznikla ta Komise. A já proto - teď vlastně ta konference o klimatu nebude v Chile, bude v Madridu. A co my říkáme Evropě? Zbytek světa navyšuje. Jo, jo, jo, oni začnou. To je nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné! My jsme odpovědní. Možná bilion. A my hlavně potřebujeme jádro. My jsme zaspali dobu. Já jsem publikoval na mém Facebooku interaktivní mapu členských států Evropy. A tam, když to teď otevřete, tak tam vidíte, každý stát má nějakou barvu. Polsko - tmavohnědá, Německo, Česko - světlehnědá. A které státy mají zelenou? No, jenom Francie. Švédsko má jádro a vodu. A to je naše strategie. Oni jsou ti hlavní. A říkají: Vždyť vy také musíte. A my máme v tom jasno. My chceme ukončit spalování uhlí. A to nejsou jenom Chvaletice a Počerady, ale to jsou samozřejmě i kotle. A tady Česká republika je na tom celkem dobře. My dokonce přijímáme vlastní závazky. My jsme sedmá země na světě ze 193 zemí - Sustainable growth index. My to budeme i prezentovat. My máme v tom úplně jasno.